Teď nám jeden ubyl. Já přerušuji jednání na pět minut. A budeme pokračovat za pět minut.
Pan zpravodaj kývá hlavou, tak doufám, že to znamená, že s tím souhlasí. Skutečně si myslím, že obecně bychom měli vždy postupovat tak, aby se nejprve hlasovaly ty pozměňovací návrhy, které, řekněme, nejvíce omezují tu původní matérii, a až potom ty, které to dělají méně.
Nikoho dalšího nevidím, takže rozpravu končím. Táži se opět, zdali je zájem o závěrečná slova. Zájem nemáte. Takže přistoupíme k dalšímu -
Pak bychom rozhodli o průvodném usnesení.
Je to tak?
Hlasování číslo 95, přihlášeno 103 poslanců, pro 98, proti žádný. Tak a nyní požádám tedy pana zpravodaje, aby nás provedl procedurou hlasování.
Procedura je už teď, myslím, vcelku jednoduchá.
Stanovisko ano. Prosím, pane zpravodaji.
Ano. A druhý hlasovací krok je rozhodnutí o komplexním pozměňovacím návrhu, který tady načetl kolega Janulík.
Hlasování číslo 99, přihlášeno 97 poslanců, pro 97, proti žádný. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, hlasovali jsme o všech návrzích?
Bylo hlasováno o všech návrzích.
To už potom přednesu já. Takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A nyní tady máme ještě usnesení.
Čili jde o speciální informaci podávanou ve smyslu tohoto doprovodného usnesení.
Kdo souhlasí?
Děkuji za slovo, budu velmi stručný. Myslím si ale, že by mělo teď být zaznamenáno pro zvukový záznam, že zásadní instrumenty hospodářské politiky byly z politického vedení země převedeny na Českou národní banku, a to ještě zcela netransparentně, protože Sněmovna zamítla návrh pana poslance Skopečka, abychom o tom byli informováni. A vy jste souhlasili s tím, že tady budou lítat desítky a stovky miliard, aniž byste se o tom mohli dozvědět.
Takže se táži, zdali má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Takže pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. Paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? Nemáte. Taky nemáte.
Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová, které tímto dávám slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se pokusím být velmi stručná. Ráda bych vám představila návrh novely zákona o realitním zprostředkování. Profese realitních zprostředkovatelů se vlastně dostala do takové dvojnásobně složité situace.
Pěkný podvečer. Oba dva byly přijaty hospodářským výborem. Takže v tom paragrafu se vlastně desítka nahradí dvanáctkou. Takže by to vlastně nabylo účinnosti 4. března 2021, což je přesně rok poté, co nabyla účinnost tato novela. I tento pozměňovací návrh byl schválen. Nejdřív schválíme oba dva tyto pozměňovací návrhy, pak budeme hlasovat o zákonu jako o celku. Žádné legislativně technické dohlášeny nebyly. Pak přečtu usnesení za hospodářský výbor jako za celek.
Děkuji. Hlasování pořadové číslo 121, přihlášeno 92 poslankyň a poslanců, pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance, pana poslance Vojtěcha Munzara a pana poslance Václava Klause. Prosím, pane Munzare, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, vážená paní ministryně. Toho se týká ten první pozměňovací návrh. To jsou dvě podmínky, které tam jsou. My jsme o tom diskutovali během víkendu se zástupci ministerstva.
V důsledku toho může dojít k ohrožení jejich ekonomické situace a samotné existence včetně existence jejich firem a případných zaměstnanců. Pokud nebude mít dostatečné finanční rezervy, tak může mít značné existenční problémy a dostat se například do druhotné platební neschopnosti. Oprávněná pomoc jedné skupině osob poškozených krizovými opatřeními nesmí znamenat poškození či ohrožení jiné skupiny osob. Nesmíme zakládat nové nerovnosti a nespravedlnosti.
Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové, myslím, že všichni se poctivě snažíme najít způsob, jak by český stát mohl pomoci lidem v té tíživé situaci, v níž se ocitli. Jenomže tento návrh zákona se vlastně vůbec touto cestou nevydává. Respektive snaží se o něco, ale chce jenom ukázat na skupinu, která ten problém odskáče. Sám žádným příspěvkem, žádnou konkrétní pomoci v tomto případě vstříc nevychází. Porušuje základní listinu práv a svobod, dotýká se vlastnictví, a v tomto případě je to zákon, který prostě není dobře podpořit a který my se budeme snažit alespoň upravit tak, aby nedošlo na možné další související problémy, které nastanou, jak to tady zaznělo. Varuji před vytvářením dluhových pastí, před tak dalekým odsunem toho rozhodného termínu ochranné doby. Protože ale chceme nabídnout alespoň lepší řešení v rámci možností, tak jsme připravili celkem devět pozměňovacích návrhů. A pak je to celá řada dílčích pozměňovacích návrhů, které upravují parametry toho zákona.
Pak ty další dvě změny víceméně zpřesňují a odstraňují případné pochybnosti, pokud jde o to, jaké všechny pohledávky, takže pohledávky se zpřesňují tím, že se konkretizují doplněnými slovy "na nájemném".
Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Nicméně je pochopitelné, že z hlediska celkových nákladů a financování protikrizových opatření může mít sekundární, terciární pozitivní přínosy i z hlediska celkových nákladů řešení či usměrňování té krize a jejích následků. Chci zdůraznit, že v krizovém období, které bohužel nás i v ekonomické oblasti čeká, může i problém, řekněme pád relativně malé nebankovní instituce vyvolat nebezpečné dominové efekty. My můžeme i dnes podle stávajícího zákona od bank brát do zástavy dluhopisy státu, a přesto jsme to v posledních dvou desetiletích nikdy nečinili, protože to prostě nebylo potřeba. Při úvěrových operacích nebo při těchto operacích bude muset banka vždy v zájmu svého řádného hospodaření - a z toho nás nevyviňuje žádná novela ani žádné jiné ustanovení českého práva - dodržovat samozřejmě dostatečně obezřetné postupy. Prosím, já jsem připraven argumentovat samozřejmě jinými centrálními bankami, které rozhodně mají proti sobě partnera v podobě Ministerstva financí. Tak jenom pro zajímavost, 6. dubna tohoto roku centrální banka Státu Izrael po zasedání svého měnového výboru uvedla, že nyní bude přijímat podnikové i státní dluhopisy jako kolaterál ve svých úvěrových operacích ve snaze o zlepšení likvidity trhu. Podle svého vyjádření totiž v posledních týdnech banka zaznamenala náznaky nedostatku likvidity právě na tomto důležitém trhu. Mohl bych uvádět další příklady. Kanadská centrální banka 27. března zahájila program nákupu komerčních papírů s cílem zmírnit napětí na trzích s krátkodobým financováním. Já za Českou národní banku chci poděkovat za tu debatu, za spolupráci s Ministerstvem financí i debatu s rozpočtovým výborem a zástupci Parlamentu. Děkuji vám za pozornost.
Prosím.
Použijeme standardní mechanismy. Zahájili jsme třetí čtení. Já jsem tak učinil.
Budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona do druhého čtení. Nyní tedy otevírám druhé čtení tohoto návrhu a opět tedy otevírám obecnou rozpravu. Podívám se, zdali se někdo hlásí do obecné rozpravy. Otevírám podrobnou rozpravu.
Učiním dobře maskován povinnosti zadost.
Vy navrhujete hlasovat ještě jednou, protože ono to trošku, jak mluvíte v té masce, tak ono je to trošku špatně slyšet. Pane poslanče, prosím.
Jenom doplnění. Panu poslanci Skopečkovi vypadlo v té rychlosti slovo "komplexní".
Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Požádám pana zpravodaje.
Ano, čili po tomto malém cvičení bdělosti máme vše srovnáno. Máme na stole dva pozměňovací návrhy, oba jsou komplexního charakteru, čili v podstatě mezi sebou mají alternativní vztah. Buď projde jeden, nebo druhý. Pokud bychom měli hlasování podřídit pořadí, jak byly teď nově načteny, tak to probíhalo tak, že nejdříve rozhodneme o pozměňovacím návrhu kolegy Janulíka, který se k němu přihlásil.
Interpretace mi připadá podivná, ale budiž.
My jsme předložili komplexní pozměňující návrh, který omezuje instrumenty. To je náš společný pozměňující návrh. Pan poslanec Janulík předložil pozměňující návrh, kde výslovně zachovává instrumenty a omezuje účinnost.
Je to celkem pět změn. Za čtvrté, nahrazuje se pojem "pohledávky" "dluhy na nájemném".
Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Bartošek. Prosím, máte slovo.
Krátce tento návrh odůvodním. Předložený návrh žádným způsobem nemění povinnost daň přiznat a ani samotnou výši DPH, ale mění okamžik, kdy bude uhrazena státu ze strany plátce daně. Současně má právo provést korekci o částku rovnající se dani z neuhrazených plnění. Je to velmi jednoduché: Když vám nezaplatí fakturu, nezaplatíte z ní DPH. Když vám fakturu zaplatí, zaplatíte DPH státu.
Zeptám se na případná závěrečná slova. Není zájem. Nikoho nevidím, končím rozpravu.
Hezké odpoledne, podvečer možná. Kolegyně, kolegové, máme dneska dlouhý den a spoustu věcí za sebou, ale spoustu věcí ještě před sebou. Děkuji za podporu.
Já jsem zaregistroval váš procedurální návrh, o kterém nechám bezprostředně hlasovat. Pan předseda Stanjura. Co se týká projednávání bodu číslo 10, dle gentlemanské dohody se nebudou uplatňovat faktické poznámky, avšak poslancům je nelze upřít.
Proto si myslím, že to tady patří. A jak již kolega Ondráček tady zcela jasně a zřetelně řekl, už to bylo dávno v zákoně o bezpečnosti, bohužel si myslím, omylem mnoha z kolegů a kolegyň to vypadlo, potom jsme se k tomu zpátky vraceli a znovu jsme upozorňovali, že takovýto zákon potřebujeme.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Paní ministryně, je zájem o závěrečné slovo? Není. Pan zpravodaj? Otevírám podrobnou rozpravu a ptám se, kdo chce vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto tisku.
Takže je tam legislativně technický, je tam pouze retextace kvůli přečíslování. To je jediný legislativně technický návrh.
Do podrobné rozpravy pan poslanec Benda.
Opět drobná otázka za mě na paní ministryni. Já to neumím. Já to neumím navrhnout, když mně to přinesete dneska do Sněmovny. Představme si naprosto běžné byty v Praze nebo domy v Praze, které takhle vypadají. Ta adresa Kaprova 600 je vám úplně k ničemu, pokud nevíte, který z těch bytů to je. Nemá tam být adresa a identifikace místa?
Ptám se, zda ještě někdo do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, tak podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě? Já k tomuto otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení ke zkrácenému jednání tohoto bodu. Ptám se, kdo je pro zkrácené jednání. Návrh byl přijat, usnesení bylo tedy schváleno.
Ona už tady jedna debata ohledně komerčních nájmů proběhla. My jsme připravili úpravu, která vlastně by měla snížit ekonomické dopady epidemie na nájemce bytů a jiných prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby. V rámci probíhající, někdy značně vášnivé diskuze převažují názory, že se povoluje a legalizuje neplacení nájemného. Tak tomu však skutečně není a MMR ani nikdy takový záměr nesledovalo, neboť jsme si vědomi ochrany vlastnického práva. Naše snaha je zaměřena na zranitelné nájemce v případě, kdy selžou jiná opatření, například na situaci, kdy nebude možné využít jistoty. Mnoho pronajímatelů samozřejmě od nájemců chce jeden až tři nájmy dopředu. Zároveň nebude ještě ten prostor na vyřízení například sociálních dávek. To znamená nejdříve za tyto měsíce. Samozřejmě nelze také vyloučit snahu některých pronajímatelů využít krizové situace. Právě naší snahou bylo minimalizovat dopady na pronajímatele. Zároveň jsou dány zákonem určité povinnosti pronajímateli prokázat, že se dostal do těchto tíživých situací. Dovolte mi ještě zmínit, že my jsme o tom velmi debatovali. Další část tohoto materiálu se týká úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení. Návrh tedy umožní státnímu fondu vyhovět příjemcům úvěrů, kteří se dostali do finančních těžkostí.
Já si to osvojím a udělám tady dvě drobné úpravy. Takto by to bylo navrženo a myslím si, že už je to jasné.
Pochopili všichni pana zpravodaje a jeho návrh na proceduru?
Děkuji za slovo.
Přistoupíme k jednotlivým návrhům. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro?
Tím se stal nehlasovatelný návrh pana Munzara SD 4841, který měl jiné datum, zde jsme rozhodli, takže ho můžeme vypustit.
Návrh byl zamítnut.
Děkuji. Děkuji. Jak jste si asi všimli, tak obligátní usnesení o podpoře nebo nepodpoře zákona jako celku zde chybí, jelikož výbor nepřijal nakonec ani pozitivní, ani negativní usnesení. Některé pojednávají o oblastech, o kterých se pan ministr vyjádřil smírně, to znamená, že řeší některé věci, které vyplynuly z diskuse, a některé jsou samozřejmě trošičku razantnější. Ale stávající situace si to vyžaduje, tak zkusme to prosím opravdu projednávat věcně.
Děkuji. Děkuji. A pak to nechám takto hlasovat. Já tedy v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, pokud proti tomu nikdo nic nemá, v souladu s návrhem výboru. A jako první je v obecné rozpravě přihlášena paní poslankyně Kořanová, která již míří k mikrofonu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Šafránkovou, připraví se paní poslankyně Kovářová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám jenom krátce představila pozměňovací návrh, který za SPD předkládám. Tyto pohledávky tedy navrhujeme přesunout do základu daně z příjmu právnických osob až za ten kalendářní rok, v kterém dojde k jejich reálnému uhrazení. A dále taktéž navrhujeme, aby pronajímatelé byli oprávněni vyloučit zdanitelné plnění z neuhrazeného nájemného prostor určených k podnikání ze své daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty za období, ve kterém ani nájemce tuto daň neuhradil. Daň z přidané hodnoty by tak byla zahrnuta mezi zdanitelná plnění až v období, kdy fakticky dojde k přijetí platby. Pronajímatel prostor tak fakturované nájemné bude muset zdanit, přičemž je ale fakticky neobdrží, což je další výrazný zásah do jeho hospodaření, který jej může dostat do vážných existenčních potíží a vést až k likvidaci jeho firmy. Náš pozměňovací návrh by umožnil pronajímatelům odložit zdanění neuhrazeného nájemného a odvod daně z přidané hodnoty až do doby jeho reálné úhrady a dal by jim tak alespoň šanci toto nelehké období ekonomicky přežít.
Dosud byla Česká národní banka - a já si myslím, že to bylo správně - omezena dominantně na nástroj úrokových sazeb. Nyní se její nástroje mají rozšířit o takzvané nekonvenční nástroje měnové politiky a já musím uznat, že jsou to nekonvenční nástroje měnové politiky, které využívá celá řada jiných centrálních bank. Otázka je, jestli my jsme ve stejné situaci těch centrálních bank, že bychom to potřebovali rovněž. Chceme my dávat České národní bance další nástroj k tomu, aby rovněž ona měla šanci rychleji si vystřílet ten hlavní arzenál a jít do minusových úrokových sazeb? Já si to nemyslím.